Tento materiál uvede ministr vnitra Milan Chovanec.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych stručně uvedl Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2015 ve srovnání s rokem předchozím. Situace v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku zůstala v roce 2015 příznivá a dlouhodobě stabilizovaná. Stejně jako v předchozích letech nedošlo ani v roce 2015 k závažnému narušení veřejného pořádku. V oblasti extremismu došlo k transformaci celé scény a růstu populistických politických hnutí a stran. Tato hnutí lákají příznivce na protimigrantskou a protiislámskou rétoriku, která se však výrazně neliší od krajně pravicových hnutí. Z pohledu vývoje kriminality je pro rok 2015 charakteristický pokles registrovaných skutků. V roce 2015 bylo zaregistrováno celkem 247 628 trestných činů. V České republice tedy klesá naprostá většina druhů tradiční kriminality, dochází však k přesunu kriminality do kyberprostoru. Důvodem je postupné přesouvání aktivit obyvatel do kyberprostoru, což využívá nová generace pachatelů trestné činnosti, kteří páchají trestnou činnost moderními metodami a elektronickými prostředky. Je to největší nárůst v jedné oblasti kriminality v České republice. Jedná se tedy o nejnižší počet zjištěných trestných činů za posledních deset let.
Samostatnou kapitolou je ohodnocení, zmínil jsem ji tady myslím včera, nebudu se k tomu více vracet. Paní kolegyně Černochová to také zmínila. Ano, ta situace je velmi špatná. A jestli si ji chceme sami rozbít, nevím. Já tak činit nechci. Děkuji za pozornost a přeji vám hezký zítřejší sváteční den.
Já vám děkuji, pane poslanče. Eviduji jednu faktickou poznámku pana poslance... Řádná přihláška, dobře. Nyní tedy s přednostním právem pan ministr. V tom případě, pane poslanče, je to váš prostor. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pne předsedající.
Ale já bych chtěla opravdu od vás slyšet ubezpečení, ubezpečení v tom smyslu, že se nedostaneme jako Česká republika do situace, že až tady budeme schvalovat zprávu o situaci v oblasti veřejného pořádku v roce 2016, nebo naši nástupci, tak že tam uvidíme ten totální propad počtu policistů sloužících v městech, kde samozřejmě ta služba je, v tom se snad shodneme, složitější, těch kriminofaktorů je mnohem víc. A my tyto lidi neumíme ocenit. Vy moc dobře, pane ministře, víte, že centrála bude moci podle zákona delegovat řešení různých trestných činů na obvody, kdežto obvody nemohou říct: nás je málo, my to řešit nebudeme, bude to řešit centrála. A my se musíme všichni společně snažit o to, aby tam ten příslušník seděl. A tohle je všechno agenda, která zbytečně té policii znovu narostla. Moc vás o to prosím, protože skutečně v Praze dnes počítáme každého policistu, kterého můžeme mít v terénu. Já jsem samozřejmě ráda, že poklesá počet trestných činů za deset let, na druhou stranu nemohu nezmínit svoje téma, ve kterém snad se i také s panem ministrem shoduji, že pokud tedy tady klesá kriminalita, klesají trestné činy, tak nerozumím tomu, proč přitvrzujeme v zákonech, například o zbraních. Ptám se proč, pokud vykazuje policie nejnižší počet zjištěných trestných činů za deset let. Přeci tohle funguje všude stejně. Shodou okolností tuším, že dneska se na půdě Evropské komise odehrává ten boj o evropskou směrnici. Využívám toho, že se skutečně bavíme o té situaci, která se týká veřejného pořádku. Slova, která padala, byla, že se nebude opakovat situace v Uherském Brodě, což nezajistíte zákonem, kde policista bude moci vstoupit do obydlí. Kolik z toho se opravdu odehrálo tak, že policie dostala balistiky, že dostala více munice, kolik měli tréninkových programů?
Nikoho nevidím, v tom případě končím všeobecnou rozpravu a táži se na závěrečné slovo pana ministra nebo pana zpravodaje. Nikoho nevidím.
Zprávu o extremismu na území České republiky v roce 2015, Vyhodnocení Koncepce boje proti extremismu pro rok 2015 a Koncepci boje proti extremismu pro rok 2016 bere na vědomí."
Kdo je proti tomuto návrhu? Přečtu omluvu. I v tomto případě materiál uvede ministr vnitra Milan Chovanec.
Tato zpráva, o které hovořím, se v neposlední řadě zabývá také trestnou činností cizinců na území České republiky. To je téma, o kterém již bylo hovořeno při prvním bodu. Dne 5. října zprávu projednal a vzal na vědomí svým usnesením výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny.
Děkuji.
V současné době se nacházíme před otevřením všeobecné rozpravy. Tento bod navrhuji přerušit s tím, že příště budeme pokračovat tím, že otevřeme všeobecnou rozpravu. Táži se, zda někdo namítá proti tomuto navrženému postupu. Není tomu tak.
Jedná se tedy o nárůst trestné činnosti cizinců v naší republice. Do této situace se Sobotkova a Babišova vláda rozhodla přijímat do České republiky další a další cizince, tedy migranty, ovšem navíc tentokrát z arabských a afrických zemí. Všichni samozřejmě víme, že to je jen špička ledovce, protože drtivou většinu nezákonných cizinců pohybujících se na území České republiky se vůbec nepodaří zachytit. Jsem rád, že také policejní zpráva přímo potvrzuje pravdivost politického programu našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, když se ve zprávě jasně říká, že je fakticky nemožné integrovat do naší společnosti tak velké množství cizinců z kulturně odlišných zemí. Ukazuje se opět, že je zcela správné to, co já i naše hnutí SPD od počátku prosazujeme, tedy nulovou toleranci migrace v rámci současné migrační vlny. A prosazujeme také zákaz propagace islámského práva šaría na území České republiky. Sobotkova vláda je ale hluchá a slepá a nadále přijímá do České republiky africké a arabské migranty. My v našem hnutí SPD říkáme jasně: peníze našim lidem, ne imigrantům. Ale zpátky k policejní zprávě. Pozoruhodné jsou další údaje, které opět pouze potvrzují to, co po celou dobu říkám. Ohledně napomáhání nelegální migraci byli v Evropě kromě občanů Evropské unie nejčastěji zadrženi občané Sýrie s legálním pobytem v některé zemi Evropské unie. Zajímavé je, že na předních místech ohledně napomáhání nezákonné migraci figurují také občané Švédska, přičemž sama policie ve zprávě uvádí, že podle jejich jmen lze usuzovat na jejich arabský původ. Platí tedy, že tito lidé pouze zneužívají benevolentní evropský systém a parazitují na něm, aby podporovali další nezákonnou migraci z arabských zemí do Evropy. To je opravdu další neuvěřitelné a řekl bych dokonce zcela skandální jednání této vlády. Takové jednání vlády je přímo proti zájmům většiny občanů České republiky. Je to extrémní jednání. Ve zprávě se konkrétně uvádí, že se jedná o české konvertity, tedy Čechy, kteří přestoupili na islám, a o muslimy mladší generace žijící v České republice. Co tedy říci na závěr? Znovu a znovu se ukazuje potřeba prosazování politického programu našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, který zcela otevřeně a bez politické korektnosti prosazuje bezpečnou, prosperující, spravedlivou a suverénní Českou republiku.
Děkuji panu poslanci Okamurovi.
Děkuji, pane místopředsedo. V hlavním městě Praze máme o tisíc policistů méně, než bychom mít měli. Víte, v čem je problém? Nic proti tomu, už jsme to tady diskutovali několikrát a myslím si, že je v pořádku, že to bude takto konstituováno. Včera v rámci diskuse o státním rozpočtu o tom hodně mluvil kolega Ondráček. Úplně na té poslední. Lépe jsou na tom samozřejmě vojáci, lépe je na tom celní správa, lépe jsou na tom hasiči.
A Policie České republiky tu pořádkovou činnost jako takovou na malých obcích nemá sílu vůbec dělat. Čekal jsem, že něco takového se v tom materiálu objeví, a zajímal by mě váš názor na celou tuto problematiku. Tohle je něco, co vyvolává mezi slušnými lidmi zcela oprávněně otázky směrem k nám, co s tím budeme dělat. O spolupráci městských policí a státní policie také vůbec nic. Aspoň naznačení situace.
Nikoho nevidím. Pan ministr se chystá, že bude mluvit. Prosím, pane ministře, máte slovo předtím, než přistoupíme k podrobné rozpravě.
Není tam žádný odchod policistů. Nedávno jsem na jedné takové škole v Pardubickém kraji byl. Co se týká platových podmínek, opravdu se připravuje změna služebního zákona, která by umožnila určitou bonifikaci v některých oblastech, kde je vyšší průměr mezd.
Myslím si, že naše země má velmi kvalitní Policejní akademii. A jediná výhoda, pokud by k policii nastoupil, je, že už možná umí některé dovednosti, které se naučil na té střední škole. Jestli skutečně je pro oblast veřejného pořádku ta efektivita systému středního školství dobře nastavená, jestli se bez policejního středního školství v Hrdlořezích, v Holešově obejdeme, nebo neobejdeme. Protože tady se neuzavírá žádný kontrakt.
Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je... Dobrá, v tom případě pan poslanec Ondráček a potom vaše přednostní právo.
Velmi bych ocenil, kdyby s tím statistickým poklesem kriminality nám také statisticky v tom samém tempu narůstala objasněnost. Takže je to papír pro papír. A ten spis potom nebývale bobtná. Takže ta administrativa nás zatěžuje. Přetahovali jsme se tady o čísla, přetahovali jsme se tady o expiraci, jestli jsou, nebo nejsou prošlé.
Od roku 2017 bude výměna probíhat dvakrát ročně a za Českou republiku ji bude zabezpečovat určený kontaktní orgán, kterým bude Generální finanční ředitelství.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Z mého pohledu se jedná o opatření dílčí a velice omezené. A to je jedna z věcí, která mě trošičku trápí. Jak už jsem říkala, nechci opakovat, co tady říkal pan ministr. V podstatě, abych to shrnula, tak proklamovaným cílem této novely je zavedení automatické výměny informací o předběžných daňových rozhodnutích a o předběžných posouzeních převodních cen.
Máte na to dostatečnou většinu.
Děkuji.
Děkuji, pane předsedající.
Ano, to je hlasovatelný návrh.
Já si ještě neodpustím, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla bych poprosit a požádat tady pana ministra, zda by nebylo možné trošičku přece jenom dohlédnout na práci úředníků ministerstva. Jde o senátní tisk č. 206. Konec citace. Chci jednom říci, že tisk 206 byl zákon, kterým se měnil zákon v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní.
Děkuji a zeptám se na další přihlášky. Není tomu tak. Předseda Sněmovny navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru rozpočtovému jako výboru garančnímu. Zeptám se, zda si někdo přeje přikázat jinému výboru jako výboru garančnímu. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, aby garančním výborem byl výbor rozpočtový. Kdo je proti? Žádný jiný návrh na přikázání zde nepadl. Zeptám se, zda si někdo přeje takový návrh uplatnit. Není tomu tak. Kdo je proti tomuto návrhu?
V zájmu zvýšení transparentnosti a kontroly nakládání s veřejnými prostředky tento návrh zahrnuje povinnost uveřejňování smluv v registru smluv rovněž pro nestátní neziskové organizace. Například abychom tím neotravovali dobrovolné hasiče na venkově. Díky zavedení uvedeného limitu tak nebudou administrativně zatěžovány zejména menší nevládní organizace. Chci zde říct, že princip registru smluv je jasný. Tam, kde se čerpají veřejné dotace, veřejné peníze, tam doporučuji a jsem pro, aby se smlouvy zveřejňovaly, protože občané mají právo vědět, jak jsou tyto zdroje využívány. Je přitom evidentní, že i smlouvy uzavírané z různých důvodů v jiné formě, zejména ve formě ústní, telefonické, automatizované či v jiných praktických formách, které si vyžaduje praxe, lze následně zachytit v písemné podobě a uveřejnit v registru smluv. Zájmy chráněné zákonem o registru smluv tím nebudou nijak dotčeny a vyjde se tím vstříc požadavkům smluvní praxe a ústavně zaručené smluvní svobodě. Podrobnější zdůvodnění máte přiloženo ke každému pozměňujícímu návrhu pod čísly, která jsem uvedl a jsou uvedena v systému.
Já děkuji panu místopředsedovi Bartoškovi.
Děkuji. Pane předsedající, vážené paní a pánové, dovolte mi, abych se vrátil k principu tohoto návrhu zákona. Začnu od Ústavy České republiky a dovolím si citovat, abychom nezpochybňovali nic. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje. Na druhé straně je odstavec 3, který říká: Vlastnictví zavazuje. Nic takového není. Jestliže říkáme, že není nic proti tomu, aby ten, kdo nakládá s majetkem státu, ať už je to Česká republika, územně samosprávný celek, státní příspěvková organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola, případně dobrovolný svazek obcí či regionální rada regionu soudržnosti, tak v tomto ohledu ano, to jsou veřejné instituce, které nehospodaří za účelem zisku, které hospodaří s daňovými prostředky, a můžeme na ně nakládat další povinnosti, protože ty jsou hospodáři na tom státním majetku. A v tomto případě je potřeba, abychom se s tím jako Poslanecká sněmovna vypořádali. A buď se s tím vypořádáme tady, anebo za nás bude rozhodovat plénum Ústavního soudu. Podotýkám, že si nemyslím, že bychom měli ztěžovat práci těm, kteří hospodaří s majetkem státu na svůj účet, za své peníze a tomuto státu odvádějí nemalé prostředky v daních, a to jak v daních přímých, tak v daních nepřímých.
Vámi navrhované pozměňovací návrhy k novele zákona o registru smluv, důvody, které Vás vedly k jejich podání, i představit náš pohled na možné řešení daných problémů. "V této souvislosti bychom Vám chtěli alespoň touto cestou sdělit, že budeme širokou veřejnost informovat o Vašich pozměňovacích návrzích a jejich důsledcích pro zveřejňování smluv. Rozhodli jsme se Vás ještě před spuštěním informační kampaně zeptat, zda stále trváte na svých pozměňovacích návrzích, nebo se chystáte k nim nepřihlásit, či budete případně postupovat jinak. S pozdravem a přáním pěkného dne Lukáš Kraus, Frank Bold, Rekonstrukce státu." Já si myslím, že tohle bychom připustit v této Sněmovně přeci jen neměli. Proto tady vystupuji a proto si myslím, že pozměňovací návrhy, které jsou podávány v tom novém systému tohoto volebního období, podléhají velmi pečlivé kontrole. Za prvé je musí projednat garanční výbor, který se k nim vyjadřuje. To já samozřejmě podporuji.
Děkuji panu poslanci Urbanovi. S přednostním právem... Pardon. Ještě faktická poznámka pana poslance Jana Zahradníka. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Patří tam Ministerstvo vnitra. Patří tam také Ministerstvo životního prostředí.
Pan ministr je přítomen, prosím, budeme pokračovat v jednání Sněmovny. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Děkuji za slovo. Mně se stalo něco podobného. Ale ta Rekonstrukce si nemůže myslet, že prostě oni písknou a já budu přesně podle nich tady hlasovat. Já jsem tady volen občany České republiky, ne Rekonstrukcí státu. Oni si tak líbivě říkají. A pak tlačí na nás, na ty různé pozměňovací návrhy, které máme hlasovat a které ne. Mně přišla jejich analýza, jak jsem tady v Poslanecké sněmovně hlasoval. Takže tady je vidět, že účelově manipulují data. Oni si vytáhnou, co chtějí, a podle toho vám napíšou taky, co chtějí. To mně je celkem úplně teď v tuhle chvilku jedno.
Prosím pana poslance Plíška.
Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Navrhuji jeho pevné zařazení na tento pátek 21. října jako první bod za blok třetích čtení. Dodávám ještě, že jde o poslanecký návrh, který předložili čtyři poslanci, dva z koaličních, dva z opozičních stran.
Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla bych tímto navrhnout pevné zařazení bodu číslo 109, novely zákona o nemocenském pojištění. Je to tedy moje novela zákona a mých některých kolegů a jedná se o výši peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství, kde je tedy v současné době vypočítávána ta výše z redukovaného vyměřovacího základu, a to výrazně znevýhodňuje některé rodiče, tedy zejména středně- a výšepříjmové. Návrh zákona má pozitivní dopad na rodinu, pomáhá zamezit výraznějšímu propadu životního standardu po narození dítěte, čímž podporuje zakládání rodin. Dále pak přispívá k lepšímu sladění rodinného a pracovního života. A myslím si, že si to projednání určitě zaslouží.
Prosím pana poslance Ondráčka.
Pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně kolegové, já bych vaši pozornost směřoval k bodu číslo 31 programu schůze, sněmovní tisk číslo 929, vládní návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky.
Děkuji. Prosím paní poslankyni Semelovou a po ní paní poslankyně Kovářová.
Já si dovolím navrhnout předřazení bodu číslo 116, sněmovní tisk 780, jedná se o návrh zákona o náhradním výživném, a to na úterý 25. října jako první bod odpoledního jednání. Domnívám se, že situace výrazné části neúplných rodin, zejména těch, v nichž byla péče o děti svěřena matce, to tvoří zhruba 81 % z celkového počtu samoživitelů, je velice tíživá. Tyto rodiny patří k rizikovým skupinám nejvíce ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. Dětem žijícím v neúplných rodinách by měl stát věnovat svoji pozornost přednostně, každý měsíc prodlevy je totiž pro samoživitele v této životní situaci nesmírnou zátěží. A není výjimkou, že se snaží zajistit vyšší výdělek pro rodinu i na dvou či více pracovních místech, a to na úkor společného času tráveného s dětmi. S tím souvisí i další zjištění ČSÚ, že příjmy ze zaměstnání jsou zejména v případě žen samoživitelek pod celostátním průměrem. Dalším důvodem, proč je nutné zavést do českého právního řádu institut náhradního výživného, je všeobecně nízká úroveň vymahatelnosti práva v České republice. Podle policejních statistik za rok 2015 nerespektuje vyživovací povinnost zhruba 40 % rodičů. Výše celorepublikového dluhu na výživném dosahuje podle dostupných dat téměř 16 mld. korun podle zdroje Asociace neúplných rodin. Průměrná délka vymáhání dluhu exekutorem je potom dva roky. Navrhovaná právní úprava má pozitivní dopady na děti, jejichž rodičům se nedaří vymoci soudem stanovené výživné. Zlepší se tak nejen tíživá ekonomická situace rodin, ale také celkové klima dotčené rodiny. Já vás proto, vážené kolegyně a kolegové, a především vládní koalici, která to má ve svém závazku, prosím o podporu.
Také děkuji.